Myslím si, že to je strašně důležité, pokud chceme odstranit řekněme disonance a mediální problémy, které jsou například nyní spojeny s výběrem nového předsedy soudu pro severní Čechy.
Pane poslanče, já se omlouvám, že vás přerušuji, ale prosím kolegy a kolegyně, aby ztišili své hlasy.
Jistě mi dovolí, abych přečetl omluvy ještě předtím, než mu dám slovo. Ještě před zahájením toho bodu pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.
Vážený pane předsedo, vážení kolegové, při novele zákona o hnojivech v roce 2013 vlivem změn legislativních procesů a zřejmě i mylnou interpretací nařízení bylo přijato zbytečně přísné usnesení, které evropská legislativa vůbec nevyžaduje. Proto doporučuji tento pozměňovací návrh, nebo tento návrh přijmout.
Otevírám obecnou rozpravu. Mám zde přihlášku pana předsedy klubu ODS a tuším, co nám chce říci.
To je dobře, že pan předseda to tuší.
Ptám se, kdo se dále hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj se hlásí?
V tomto případě já navrhuji zkrátit lhůtu na projednávání na 30 dní.
Děkuji. Zeptám se, zda je zde jiný návrh. Není tomu tak. Takže přistoupíme k hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu? Místo paní ministryně Marksové se slova ujme pan ministr vnitra Milan Chovanec.
Mohu vás informovat, že v současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí projednává materiál nelegislativní povahy s objektivním popisem současného stavu zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání a se zhodnocením reálných variant budoucího věcného řešení tohoto zabezpečení. Tento materiál by měl být předložen vládě České republiky k rozhodnutí, a to nejpozději ve třetím čtvrtletí letošního roku. Návrh zákona byl projednán výborem pro sociální politiku, který doporučuje návrh zákona schválit s tím, že navrhuje účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců posunout o dva roky. Mohu uvést, že s tímto pozměňovacím návrhem souhlasím a považuji jej za racionální, neboť vytvoří dostatečný časový prostor pro budoucí právní řešení, ať bude vybrána jakákoliv varianta, neboť vždy bude potřeba rozsáhlého legislativního zásahu.
Děkuji, pane předsedo. Osobně si myslím, že čas pro zpracování nového legislativního návrhu je docela napjatý a jsem sám zvědav, jak se s tím ministerstvo a vláda popasují. Chtěl bych však upozornit, že kromě tohoto posunu termínu jsme ještě odsouhlasili doporučení Poslanecké sněmovně na čtyři doprovodná usnesení, která by měla být hlasována ve třetím čtení. Tolik má zpravodajská zpráva.
Žádnou přihlášku nevidím, končím obecnou rozpravu. Otevírám podrobnou a slovo má opět pan zpravodaj.
Dovolil jsem si nad rámec usnesení výboru vložit do systému pod číslem 912 pozměňovací návrh, který řeší výši, kterou za zprostředkování úrazového pojištění dostává Kooperativa a Česká pojišťovna. Já navrhuji to, co již bylo schváleno v minulém volebním období, ale vzhledem k zásahu Senátu a diskusím kolem koncepce nakonec spadlo pod stůl, to je snížení této režie z 9 na 4 %, což je stále více, než mají pojišťovny, které jsem zmiňoval. Zvažoval jsem i nižší hranici, ale vzhledem k tomu, že v tom minulém volebním období, kdy se hlasovalo, ze 147 poslanců se pro tuto variantu vyslovilo 139, napříč všemi politickými kluby tento návrh byl schválen, zůstal jsem u té předlohy 4 % a budu věřit, že získá podporu i této naší Sněmovny.
Pro mě je nemilým překvapením a jenom jsem zklamán, že sociální demokracie nekouká, co se děje ve světě. Víte, to, co se děje ve světě dneska, vaše představa o společnosti, o přebujelém sociálním státu krachuje. Je to bohužel tak. Právě proto mě fascinuje, že vy nejste schopni překročit svůj stín. Vlastně ona by měla být spíše blíže vám než pravicovým stranám. To znamená, dám v podrobné rozpravě návrh na zamítnutí v prvém čtení.
Děkuji vám, pane poslanče. Mám v tento moment zaregistrovány tři faktické poznámky.
Děkuji moc. Milý Františku, my máme rádi církve, my proti církvím nic nemáme. O tohle nám jde. Ale církve máme rádi. Pouze my a někteří představitelé církví a některé církve se stydí za to, co jste udělali. Bylo to nemravné a nekřesťanské.
Děkuji za dodržení času.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych prostřednictvím pana předsedajícího informovat mého předřečníka pana poslance Laudáta, aby si nastudoval alespoň základní historické skutečnosti. Byla jedním z největších spojenců nacistického Německa. Katolická církev pomáhala nacistickým zločincům při jejich odchodu do Jižní Ameriky! To jsou historická fakta!
Já bych možná vrátil pozornost k tomu zákonu. Víte, já si myslím, že ten zákon je nedokonalý a byl nedokonalý a vědělo se o tom už v době, kdy byl schvalován. My jsme tehdy upozorňovali na to, že nebude dostatek času na kontrolu všeho vydávaného majetku, a upozorňovali jsme, že v té době rozhodnutí o sloučení Státního pozemkového úřadu prostě není správným krokem. A já jsem přesvědčen, že nikdo ze Sněmovny nemůže mít přece strach z toho, že bude více času na kontrolu ze strany orgánů státu. To za prvé. Já bych tomu byl rád, určitě část z nich tak půjde, ale zákon neřeší, jakou formou, jaká část, a proto samozřejmě je důležité, abychom měli alespoň jistotu, že to, co je vydáváno, je vydáváno v souladu se zákonem.
Děkuji za dodržení času. Ještě než vám dám slovo, pane ministře, počkejte, protože je zde řada faktických poznámek. Hlásí se ještě někdo s přednostním právem, abych ho nevynechal? Není tomu tak, dobře. Hlásí se ještě někdo s faktickou poznámkou? První v pořadí s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Hovorka.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, je neštěstí, když vítězí ideologie nad zdravým názorem a když to propukne v takové míře, jak jsme tady byli svědky.
Prosím, aby tento návrh uvedl pověřený zástupce klubu ANO, pan poslanec Jan Volný.
Dobrý den, pane předsedající, vážení kolegové.
Děkuji panu poslanci Volnému. Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS, pana poslance Stanjury.
Nicméně ten návrh podle mého názoru se dá vylepšit. Takže tam vytváříme určitou rezervu k tomu, ať se k tomu opakovaně nevracíme. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Stanjurovi.
Děkuji za slovo. To jsme si jistě mohli ušetřit.
Děkuji panu poslanci Votavovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, končím tedy všeobecnou rozpravu.
Děkuji.
Děkuji, pane předsedající.
Nemám nic proti současným církvím. V době totality církve trpěly. Vím to a myslím si, že to byla věc velmi špatná. Já jsem pouze a jedině reagoval na jednu krátkou poznámku týkající se pouze a jedině druhé světové války. Ano, byl jsem vojákem z povolání. Ano, vím, že docházelo k devastaci kostelů, i při natáčení filmu. Ale současně mi vadí i to, co se dělo za druhé světové války. To znamená, ta moje poznámka směřovala pouze a jedině k období druhé světové války. Nemám nic proti církevním restitucím, kromě určitých drobností. Ale druhá světová válka, to je černá skvrna.
Dále faktická poznámka pana poslance Grebeníčka. Vaše dvě minuty, pane poslanče.
Maradová bude mít ovšem nelehký úkol. Není se ovšem čemu divit. Státní instituce, které mají na starosti vydávání majetku církvím, prý zachvátila epidemie nerozhodnosti. Úředníci se údajně cítí být pod politickým i veřejným tlakem a nechtějí udělat chybu, která by se jim mohla vymstít, zvláště u složitějších případů rozhodnutí odkládají, aby později nemohli být nařčeni, že vydali majetek neoprávněně. A jako jeden z desítek příkladů uvedu skutečnost, že církev požádala také o kroměřížský zámek. Je to památka UNESCO a bylo tam v posledních letech vloženo 300 milionů korun z evropských fondů.
Jestli chcete pokračovat, přihlaste se případně do rozpravy řádné nebo s další faktickou poznámkou. Nyní vzhledem k tomu, že neeviduji žádné faktické poznámky, přistoupíme k rozpravě s přednostním právem.
Téma tohoto bodu je téma natolik závažné, že by se nemělo stát, jako už tolikrát se tomu stalo v minulosti, předmětem politikaření a různých půtek. Ale vraťme se k té faktické věci. Myslím si, že tento prostor zde stále ještě je. Buďme věcní, odpovědní a nejitřeme to, co bychom spíš měli naopak uzdravovat.
Patřím k lidem, kteří prožili podstatnou část svého života v podmínkách třídního rozeštvávání české společnosti, ideologického mávání tím, kdo je pracující, kdo je nepracující, kdo je chudý, kdo je bohatý a štvaním jedněch proti druhým. Měl jsem to štěstí, že jsem byl u toho, když se s tímto režimem končilo, a poměrně už dlouhou dobu se snažíme vést politický dialog k tomu, abychom posilovali soudržnost a základní hodnoty uvnitř české společnosti tak, abychom si rozuměli. Můžeme mít velmi různé názory, ale neměli bychom se znovu rozeštvávat, rozdělovat a pěstovat nenávist jedněch vůči druhým. Mám pocit, že to, co jsem viděl nebo slyšel, je pokus obnovit to rozeštvávání. A pak ještě jedna poznámka. Neopakujme chyby, které už jsme historicky udělali. Už jsme za ně zaplatili velmi mnoho.
Děkuji panu poslanci Gabalovi.
Takže v podstatě nemám s tím problém. Já jsem tady nechtěl vyvolat žádnou roztržku. Myslím si, že jsem postupoval korektně. Já skutečně jsem rád, že existujete, a nejsem rád, když máte velké problémy, které by mohly vést k vašemu rozpadu nebo rozkladu, protože vy byste měli být stabilizujícím prvkem společnosti a je to zcela přirozené. Já si nejsem tak úplně jistý, jestli to není náhodou nějaký rozstřel uvnitř vaší strany.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura.
Nebyl potřeba. Byl to zákon vrácený Senátem Parlamentu České republiky. Jeho hlasování v tom okamžiku vůbec nebylo důležité pro přijetí či nepřijetí tohoto zákona.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Opálka. Po něm s přednostním právem zatím přihlášený pan předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Já nepochybuji o tom, že by měly být majetky spravovány jako řádným hospodářem, ale tady došlo k nějakému jinému plnění a dopadne to na stát docela tvrdě.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. Teď s přednostním právem pan poslanec Mihola, po něm pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Takové byly reakce, a ani se tomu nedivím, na výroky pana kolegy z ČSSD Jakubčíka. Já na ně musím reagovat. Samozřejmě každý spolek, každá strana, každá církev má své černé ovce. A tomu nezabráníte. Ale je spousta historiků, která se už tímto obdobím zabývá, našich i zahraničních. To bych tak trošku očekával.
Děkuji panu předsedovi Miholovi. S faktickou poznámkou nejprve pan ministr kultury, po něm s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD.
Mě těší zájem poslanců KSČM o naše památky. Škoda, že ten zájem neprojevovali v době své vlády. Jenom statisticky řečeno, komunisté vyházeli do povětří více synagog než nacisté.
Děkuji panu ministrovi. Pardon, pan poslanec Opálka s faktickou poznámkou.
Vážený pane ministře, vás můžu oslovovat přímo. Tady přece nikdo nic nezpochybňoval. To je úplně o něčem jiném, než jste vy teď hovořil.
Děkuji panu poslanci Opálkovi. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD.
Děkuji. A také nechci být ideologický, ale nedávno jsem byl v Jáchymově, kde komunisté v uranových dolech vraždili lidi ještě před pár desítkami let! Tak bych tady nepřipomínal nějaký temný středověk.
Děkuji panu ministrovi. Dále s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD. Teď už opravdu.
Děkuji za slovo.
Prosím, pane poslanče. Já jsem se z důvodu racionality odhlásil ze své přihlášky do rozpravy.
Dobré odpoledne. Děkuji panu předsedajícímu za racionalitu. Já se jí také budu pokoušet držet, protože to, co jsme tady viděli a zažili dopoledne, mělo od racionality někdy hodně daleko. Vyzývám všechny poslance zde přítomné, byť v notně prořídlém sále, abychom uvažovali racionálně, na základě faktů, a nikoli na základě emocí. To byl opravdu nelogický krok v souvislosti s tím, že v tu dobu již bylo známo, že tento úřad bude muset v první polovině následujícího roku řešit značné množství výzev k navrácení církevního majetku. Děkuji.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pane předsedo, máte slovo. Zatím jste poslední přihlášený do rozpravy.
Děkuji.
Všechny vás odhlašuji a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Věřím, že to nebude, jak už jsem říkal včera, politicky prestižní, ale racionální hlasování. V případě, že neprojdou, chci říct, že podpoříme i návrh pana poslance Šidla, protože ten je taky racionální a rozumný.
Upozorňuji, že jsme ve třetím čtení této normy. A poprosím pana poslance Laudáta, který je řádně přihlášen do rozpravy.
Můžou být i revokovány nebo prohlášeny za neplatné některé uzavřené smlouvy. Za třetí zavádí nerovnoprávné postavení a podobně. A skutečně jedná se o státní majetek.
Děkuji vám, pane poslanče.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych zde vnímal to, co říkal pan kolega poslanec Stanjura. Já to také vnímám podobně. Byl jsem jedním z těch, který vystoupil tady v diskusi, když jsme projednávali věci kolem paní ministryně Válkové. Prosím o vaše vyjádření, pane ministře.
Pane ministře, hlásíte se s přednostním právem? Dobře. Pane ministře, jestli vás můžu poprosit, abyste přednášel svůj projev, jak je zvykem.
Znovu zopakuju příběh. Pozemky před účinností zákona se prodávaly za 200 korun, dneska je cena 20 korun vedena v katastru pro území katastrální a cena obvyklá. Toto je smyslem. Na základě žádosti uděluje výjimku ministr.
Vy jste tady odpovídal o zdůvodňování té ceny. Já tu otázku zkusím položit znovu. Bude tedy o tom rozhodovat jeden jediný člověk? Jeden jediný úředník? Nebavíme se o násobcích, nebavíme se o cenách.
Děkuji za dodržení času.
Rozumíme si? Kromě toho, že to napadlo nás v opozici a nenapadlo to ministra dopravy. To je ten jediný rozdíl, protože problém popisujeme stejně, nespravedlnost popisujeme stejně. A my říkáme: změňme to legislativně, ať to platí pro všechny, a nemusíme to dál řešit. A když požádají, já to posoudím a případně dám výjimku. To je všechno.